Já vystupuji s přednostním právem, samozřejmě za ODS, protože ODS je strana, kterou tady zastupuji, ale stanovisko občanských demokratů potom přednese pan místopředseda občanských demokratů Martin Kupka. Jenom abychom si toto ujasnili. Já vyzývám vaším prostřednictvím pana Filipa, aby se omluvil občanským demokratům, protože je zcela bezprecedentním způsobem nařkl, že nějak tady manipulovali, revokovali usnesení. Není to pravda. Takže vyzývám pana místopředsedu Filipa, aby se omluvil občanským demokratům a aby tak učinil na mikrofon. Je to takto popsáno v článku IV nálezu Ústavního soudu:
Děkuji vám.
Děkuji. A už jsem tady jednou říkal, já to tedy zopakuji. Zastupoval jsem Poslaneckou sněmovnu jako místopředseda u Ústavního soudu České republiky ve chvíli, kdy ODS navrhla po 14 dnech změnu hlasování o konkrétním návrhu v obchodním zákoníku. Je na to doklad v jednotlivých vystoupeních poslanců. A tam jsme si vysvětlili, co to je bezprostředně. A proto jsem byl trpělivý. Tak jestli tohle není bezprostředně, tak to bezprostředně je. A prosím všechny ty, kteří s tím chtějí manipulovat, aby tam příště na takové zasedání Ústavního soudu jeli a vyslechli si to, protože to potom zpochybňuje důstojnost zasedání Poslanecké sněmovny. Zrovna takovéhle hrátky! Také jsme museli odstavit na hodinu hlasovací zařízení a provést úplnou kontrolu. Anebo že někdo hlasuje a má na sjetině jiný výsledek. Máme tedy před sebou hlasování o námitce paní poslankyně Heleny Válkové. Kdo souhlasí s námitkou proti výsledku hlasování? Návrh byl přijat. To je pravda. Omlouvám se. Omlouvám se. Je to pravda. Je to pravda. Děkuji. Všechny jsem vás odhlásil. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami. Návrh byl přijat. Tím jsme vyčerpali všechny pozměňovací návrhy. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.
Nabízí se tedy otázka, jestli máme vyhráno, když se vlastně všechno začíná zlepšovat. Problémem je totiž veliký počet nakažených, při kterém je i malé reprodukční číslo problém. Uvedu příklad. To je ten problém, kterému nyní čelíme. Jak dlouho může zpomalování epidemie v tomto stavu trvat? Opět záleží na dodržování nařízených opatření. Můj osobní názor: není teď nezbytně nutné zavádět další opatření, ale je nezbytně nutné dodržovat ta, která byla zavedena. Velmi podstatné je, a to je jedna z těch pozitivních zpráv, že akutní vývoj neukazuje zatím na vysoce rizikové scénáře. Možná jste si všichni všimli, že řada internetových stránek je plná různých predikčních modelů. A zdá se, že se pohybujeme někde mezi optimálním a vysoce rizikovým scénářem. To je dobře. Nesmíme dopustit, aby se to změnilo. Zásadní problém, který by tohle všechno mohl zkomplikovat, je problém v počtu nakažených seniorů. Pro vaši informaci ze včerejšího dne: v nemocnicích leželo 7 281 osob s koronavirem, z toho 998 na jednotkách intenzivní péče a 546 s umělou plicní ventilací nebo mimotělovou oxygenací. Velká pomoc a velký vděk tady patří armádě. Důvodem snížené kapacity není tedy zásadně a zatím nedostatek lůžek, ale nedostatek personálu. O národním dispečinku lůžkové péče jsem už mluvil. Hrozí vyčerpání tohoto systému? V principu ano, protože každý systém má své limity. Dobrá zpráva je, že zatím se tak neděje. Co systém ohrožuje, a zopakuji, co už jsem řekl, je nedostatek personálu, nikoliv nedostatek techniky a lůžek. Nebudou. Děkuji vám za pozornost.
To jsou přednostní práva.
Děkuji vám, pane předsedající. Vážený pane ministře, nejprve mi dovolte, abych vás pozdravil, poděkoval vám za vaše slova a popřál vám v této nelehké době, nelehké funkci co nejvíce úspěchů, protože to nebudou vaše úspěchy, to budou úspěchy České republiky, to budou úspěchy a bonus pro obyvatele České republiky. Komunikace směrem k veřejnosti, komunikace směrem k Poslanecké sněmovně a obecně prezentace vládních opatření, se kterými přicházíte. Pokud lidi vyzýváme k zodpovědnosti, tak jim přece musíme dát jasný návod, co to zodpovědné chování je. A to je úkol vlády. To je ta otevřená komunikace, ke které ji stále vyzýváme, a v odpovědích i na interpelace je nám řečeno, že vlastně nevědí vládní činitelé, co po nich chceme, a vlastně čím stále otravujeme. Okolo nás venku, i když to možná nevidíme, ale určitě ve zdravotnických zařízeních fakticky nouzový stav je. Teď se nebavím o tom právním instrumentu, ale o reálném stavu věcí. Ano, naše zdravotnická zařízení jsou v reálném stavu nouze a my tomu jako poslanci musíme jít nějakým způsobem naproti. Tedy jsme připraveni se bavit o prodloužení nouzového stavu, ale samozřejmě v té chvíli, pokud omezujeme ústavní práva lidí, po vládě něco chceme. A já bych chtěl, aby vláda prostě byla schopna reagovat na celý ten segment nejrůznějších opatření, doporučení a otázek, které my jí tady dáváme. Bohužel v důvodové zprávě jsme žádný graf, který by daný vývoj situace mapoval, neměli. Proto prosím pojďme ukázat, že v této době spolu umíme komunikovat a rozhodnutí, která děláme, nejsou pocitová, opírají se o data, jsou to zodpovědná, kompetentní politická rozhodnutí.
Nebyla data. Nikdo netušil, čemu čelíme, a shodli jsme se, že preventivní, jakkoliv tvrdá a plošná opatření byla lepší než nedělat nic a čekat. A k našemu překvapení se stal opak. Pokud vláda nějaká čísla důležitá pro zvládání šíření infekce měla, pak je tajila, jako například data o tom, kde a v jakém procentu se infekce šíří. Protože by tato data narušila vládní návrhy na plošná opatření. Jenže data o skutečné, faktické nebezpečnosti viru jsou potřebná přece k tomu, abychom mohli odpovědně zvážit opatření tak, abychom nezpůsobovali více škody než užitku. Pokud by tomu tak bylo, pak opatření nemohou přece bránit normálnímu životu drtivé většině občanů, která není nějak ohrožena. Zdůrazňuji, že odmítám bagatelizaci, a dodávám, že to nejsme my, SPD, ale ani politici, kteří by tato rizika měli posuzovat, ale měli by to dělat na základě jasných, prokazatelných dat odborníci, a to se, bohužel, neděje. V interpelaci jsem minulého pana ministra zdravotnictví žádal o informaci, zda se provádějí pitvy u zemřelých, u kterých se uvádí úmrtí s covidem, a zda máme ověřená data, kolik lidí umírá na covid a kolik lidí umírá na jiné choroby nebo úrazy a pouze jsou covid pozitivní. Dva materiály pozitivní. Materiály z DCD a krev byly na přítomnost viru negativní." Výše uvedená čísla pitev jsou, pravda, marginální. Ale uvedená data svědčí o dvojím. Většinou měli i jiné chronické nemoci, často i více než jednu. Podle lékaře kliniky anestezie, resuscitace a intenzivní péče 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Martina Balíka se později u něj podařilo odhalit zhoubný karcinom levé ledviny.
Takže prosím vás, pokud někdo mluví, že v Izraeli byl totální lockdown, není to pravda, v Izraeli nikdy takový lockdown nebyl a izraelské firmy vyráběly dál. My jsme nikdy výrobu Škodě Auto nezavřeli, rozhodl o tom Volkswagen. A pokud se podíváte na čerpání Antivirů, tak právě automotiv je tam na prvních místech, celkově až miliardové částky. To se týká, jak už jsem říkal, celého odvětví automotiv. Pevně věřím, že naší ekonomice pomůže i schválená nová metoda testování založená na antigenních testech, které dokážou detekovat infekční pacienty. Zatím nejsou k dispozici data o vývoji českého průmyslu za celé třetí čtvrtletí, ta budou k dispozici až příští týden. V podstatě stejný vývoj lze zaznamenat ve stavebnictví. Také tam je pokles zhruba o desetinu. Vliv na to má i mimořádná míra veřejných investic do dopravní infrastruktury. Právě inženýrské stavebnictví a státní výdaje do tohoto sektoru pomáhají udržet klíčové odvětví s ohledem na zaměstnanost v relativně dobré kondici. Za první pololetí letošního roku poklesl hrubý domácí produkt o necelá 3 % oproti prvnímu pololetí minulého roku. Vývoj ekonomiky bychom měli posuzovat střízlivě, bez katastrofických předpovědí. Řada průmyslových odvětví v současnosti běží a bude tomu tak i nadále, energetika, chemie, elektrotechnický průmysl, potravinářský průmysl, slušné tempo si drží i automotiv. Proto tvrdím, že bychom se měli vyhýbat katastrofickým předpovědím. Není to dobré také proto, že tím vyvoláváme ovzduší strachu z budoucnosti, a to se přirozeně přenáší i na vývoj na spotřebitelském trhu a ve sklonu k investicím. Vláda se snaží pomoci. Současně zahajujeme podporu podnikových investic, zrychlujeme odpisy, posilujeme investiční záruky a měníme investiční pobídky. Podle dat Ministerstva průmyslu a obchodu celková přímá a nepřímá podpora OSVČ činila dosud více jak 50 miliard korun. Stejně tak je odhadovaná celková podpora firem a OSVČ na téměř 200 miliard korun, samozřejmě podpora zaměstnanců. Navíc pokračují záruční programy, v rámci kterých budou firmy čerpat další desítky miliard. I ony otevírají programy v řádech desítek miliard eur, aby udržely chod ekonomiky a kompenzovaly ztráty firem. I tyto vlády jsou si vědomy, že však nelze zcela zvrátit vývoj na trzích. Tady se stále diskutuje o zadlužení.
Vážený pane premiére, pane ministře, kolegyně, kolegové, děkuji vám za pozornost a chtěla bych poprosit v nějaké závěrečné řeči pana ministra školství, případně zdravotnictví, jestli by mohl říct, co si on o tom mém návrhu myslí a jestli by něco takového bylo reálné.
Pan předseda vlády Andrej Babiš se omlouvá z pracovních důvodů. Další v pořadí je pan poslanec, předseda Pirátů Ivan Bartoš.
Já vám děkuji za slovo. Já mám tedy z těch čtyř oblastí, kde je zdravotnictví, život s covidem a další, pár poznámek k oblasti školství a vzdělávání v České republice. A je to teď - současný stav - otázka, která je podle mě velmi důležitá, a je potřeba, aby si toto vláda a jednotliví ministři, zejména zdravotnictví a školství, vyjasnili, kdy se tedy a za jakých podmínek děti vrátí zpátky do lavic. S tím souvisí i to, že ti rodiče, děti, učitelé či ředitelé musí v předstihu a přesně vědět, za jakých podmínek se budou moci vrátit žáci fyzicky do škol i jak takový návrat bude vypadat. Zda bude například vláda nadále zásobovat školy ochrannými pomůckami, jestli se budou omezovat počty dětí ve třídě a podobně. Protože těch modelů je celá řada, jak se to vyučování dá kombinovat. Druhou oblastí, která je podle mě zásadní, je třeba jasně říct, jak stát bude do té doby, kdy se žáci vrátí do škol, zajišťovat tu distanční výuku zejména pro žáky - a to číslo je stále dramatické -, kteří doma nemají tablet nebo počítač. To, že v takovém mezidobí dokonce exekutoři zabavovali počítače, které byly určeny k domácí výuce, tak to je jiná, a doufám, že se nám to podařilo už tady ve Sněmovně vlastně tím schválením vyřešit. Každopádně jsou to i rodiny, kde třeba je rodič doma na home office. Je vidět, že se to nepodařilo zkonsolidovat, takže jednak ta metodika by měla být asi silněji prezentována a pravděpodobně by si zasloužila i pravidelnou podporu. V neposlední řadě nelze ani zapomínat na pracovníky ve školství, kteří mají malé děti, kterým by vláda mohla nějakým způsobem pomoci zajistit hlídání. Stejně tak prosazujeme, aby mohli při výuce pomáhat jako dobrovolníci například studenti pedagogických fakult. Já jsem se tady snažil vypíchnout ty zásadní body. Jsou to tři jednotlivá usnesení, která potom mají jednotlivé body. Poslanecká sněmovna - To bylo za prvé, žádá. Ukládá vládě České republiky
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, členové vlády, budeme pokračovat po skončení přestávky na poradu poslaneckého klubu KSČM.
Děkuji, pane předsedající.

Není to vůbec žádný nový fakt.

Proto KSČM dnes pro tento pozměňující návrh bude hlasovat.
Děkuji, pane předsedající. A jako poslední by bylo hlasování o návrhu zákona jako celku. Za třetí pověřuje zpravodajku výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny ve třetím čtení návrhu zákona přednesla stanovisko výboru. Já bych chtěla jen upozornit, že před každým hlasováním vám v krátkosti řeknu, o čem budeme hlasovat.
Děkuji, paní zpravodajko. Ale pokud jsem správně sledoval rozpravu, tak žádná legislativně technická nebyla přednesena ve třetím čtení. Není tomu tak. Kdo je proti? Procedura byla schválena.
Děkuji, pane předsedající. Je to návrh pana poslance Václava Klause, který navrhuje dobrovolnou možnost přispívat k důchodu osobě blízké. To znamená, jednalo by se o odčitatelnou položku od daní poplatníka. Výbor nedoporučuje.
Návrh nebyl přijat. Další návrh.
Stanovisko výboru je doporučující.
Návrh nebyl přijat. Další návrh.
Děkuji. Stanovisko výboru je nedoporučující.
Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh.
Výbor nepřijal stanovisko.
Kdo je proti?
Tyto schůzky proběhly v posledních týdnech pouze dvě. A na těchto setkáních jsme měli možnost je prezentovat účinněji, než je tomu tady. Z mých úst rozhodně nezaznělo nic o tom, že bychom nouzový stav nepotřebovali, ale z mých úst vždycky zazněla výzva k vám jako vládě, abyste jej dobře zdůvodnili a abyste řekli, co během něj chcete dělat. To je podstatný rozdíl, který si jenom možná pan Hamáček nedostatečně uvědomuje. Pak tady mám dotaz, který doufám, že bude schopen zodpovědět přítomný pan ministr Plaga, protože se týká školství. Tak jako se to děje s našimi konkrétními návrhy pro řešení zdravotní krize. Pevně doufám, že ji myslíte vážně, že to není jen deklarace pro občany, která pak ve skutečnosti není pravdivá.
S přednostním právem dále vystoupí pan poslanec Radim Fiala.
Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych i já přidal trochu k této diskusi, hlavně stanovisko poslaneckého klubu SPD. Ale protože to všechno má nějakou návaznost, tak bych velmi krátce začal už z doby minulé. Ta opatření měla svůj význam. Myslím, že to byl správný krok a Česká republika se stala premiantem v boji s koronavirovou pandemií. Což nemohlo dopadnout jinak, než jak to dopadlo teď na podzim. Co ale je důležité zmínit a co je důležité pro lidi, že na tom jaře jsme viděli velmi špatnou komunikaci vlády, Ministerstva zdravotnictví s občany. S tím ale souvisí další otázka, na kterou se ptám pana ministra zdravotnictví. Máme teď nouzový stav. Lidé přece potřebují vědět nejenom, co bude na konci listopadu, co bude na Vánoce, ale co bude na jaře, co bude v únoru, co bude v březnu. Protože s tím souvisí to, že se na tu dobu mohou připravit. Budou je zdarma na předpis dostávat v lékárně. To se nedá posílat poštou, to jsou takové jako amatérské pokusy podle mě. Že budeme budovat kapacity nemocnic. Vidíme, že se budují na poslední chvíli, co kdyby. A budují se v halách výstavišť. Já si myslím, že samozřejmě my jsme dnes rádi, že tady aspoň nějakou možnost, alternativu máme. Ale o to přece nejde.
Takhle to běhalo na Slovensku. Slováky to stálo další miliardy, aby tento systém zrušili, protože v podstatě to znamenalo rozebrání toho průběžného pilíře. Kdo se zajímá a chce zajímat, najde si to, dohledá si konkrétní čísla. A že my jsme neudělali žádnou reformu, sociální demokraté? No, neřečníme, nemluvíme o reformách, ale snažíme se, aby ty důchody byly důstojné.
To je ta podstata. A vracet se 30 let do historie je jenom odvádění pozornosti.
Před závěrečným, nebo před zahájením hlasování?
Doporučuje vládě České republiky přijmout následující opatření: Já vám děkuji za pozornost.
Já vám děkuji. Ještě jsme v obecné rozpravě, vystupují přednostní práva, ještě tady je paní poslankyně Pekarová a pan poslanec Radim Fiala.